Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Hlasování končím. Končím projednávání tohoto bodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vláda vám předkládá, vážení páni poslanci, paní poslankyně, k projednání návrh novely energetického zákona. Jde o rozsáhlou novelu zákona, která zahrnuje také návrhy na úpravu dalších s tím souvisejících zákonů. Jenom bych chtěl krátce sdělit dvě věci. Chtěl bych pro informaci členů parlamentu sdělit, co jsou hlavní příčiny změn v tomto zákoně, protože to může být zajímavé. Upřesnění termínu a legislativně technické změny 18 % změn. Druhý bod, ke kterému bych se ještě rád vyjádřil. Byla tady debata o potřebnosti rady ERÚ. To je myslím informace, která mluví sama za sebe.
Já děkuji.
Dalším problémem je samotná rada Energetického regulačního úřadu, která je navržena tak, že vede k destabilizaci a nefunkčnosti úřadu. Není vůbec uvedeno, kdo úřad řídí, přičemž stávající funkce předsedy je zrušena. Rada ERÚ má nejasné kompetence a nižší odborné nároky na její členy, například radu ERÚ by mohl vést i politolog. Jedná se o zjevný pokus o politizaci úřadu. Přitom ztráta nezávislosti úřadu na politické moci je v příkrém rozporu s požadavkem Evropské komise a i na to byl upozorněn pan předseda vlády ředitelem evropských regulátorů. Je zde velké nebezpečí, že kvůli tomuto návrhu by mohlo dojít k dalšímu prorůstání zločinu do státních struktur. Před tímto trendem varuje i zpráva Bezpečnostní informační služby. Musím říci, že mě u tohoto zákona již od počátku vzbuzuje podezření způsobu jeho přípravy. Nedá se totiž říci, že by novela prošla standardním legislativním procesem tak, jak to nastínil při předkládání pan ministr. Rovněž je nestandardní, že řada změn se dostala do zákona až na poslední chvíli a bez náležité diskuse. Velmi překvapivé taky bylo, že zákon byl zařazen na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a má se projednat teď již v zákonném termínu. Podle mého názoru by naopak tato zákonná úprava měla projít řádnou diskusí a být detailně zdůvodněna, a to zejména vzhledem k dopadům na činnost Energetického regulačního úřadu, který se dle mého názoru poslední roky snaží bojovat za práva spotřebitelů. Energetický zákon se skrz ceny elektrické energie, plynu i tepla dotýká peněženky každého občana České republiky. Právě účet za tyto energie je naprosto zásadní položkou rozpočtu každé rodiny. Jak všichni víme, právě cena energií se u nás zvyšovala mnohdy za velmi podivných okolností. Nedovedu si představit, jak bych občanům vysvětlovala, kdyby cena elektřiny a dalších energií měla v budoucnosti opět zásadně růst. Bohužel, tato novela udělá z ERÚ nikoliv hlídacího psa peněženky občanů, ale hlídacího psa zisků energetických firem. Z tohoto důvodu navrhuji, aby Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji, aby se hlasovalo o prodloužení projednání ve výborech na maximálně možnou lhůtu 90 dnů. Budeme tak mít možnost alespoň napravit ty největší nedostatky. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. S řádnou přihláškou. Je před vámi kolega Marek Černoch, takže musíte počkat, pane kolego.
Jenom velmi krátce, protože už bylo všechno řečeno. A ideálně, aby ho vláda stáhla sama a udělala jednu novelu, a to pořádnou novelu.
Nyní pan poslanec Karel Šidlo s řádnou přihláškou do rozpravy. Zatím poslední přihlášený.
Je to náročné. Tato novela snad komplexně bude pamatovat na všechny potřebné změny, protože tam vznikalo vždy nejvíce problémů. Je i logické, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se snažilo do té novely dát další poznatky, které přinesla praxe, a chápu i to, jakým způsobem se jednotlivé subjekty brání tomu, aby tyto změny byly přijaty v takovéto šíři, a upozorňují na nedostatky, které mohou v praxi vzniknout. Já si myslím, že jedním z důležitých momentů je tam ochrana zájmu spotřebitelů. Další věcí, kterou považuji za velmi nepřátelskou vůči zákazníkům, je, že se mění lhůta pro vypovězení lhůty na ukončení a vypovězení smlouvy. Regulační období je také jedním z klíčových momentů, který tam je pro regulované subjekty, protože je nastaveno pětileté období. Ono to pokračuje dál, takže ty tři pilíře, které by měly regulovat, nastavovat pravidla a kontrolovat energetické odvětví, se neustále zhutňují a točí směrem za Energetickým regulačním úřadem.
Já bych chtěl poděkovat za diskusi.
Pan kolega Laudát se hlásí, nebo svoji přihlášku stahuje?
Dosavadní způsob podpory byl shledán jako diskriminační vůči dovážené elektřině z obnovitelných zdrojů, tedy z jiných států. Po přechodnou dobu do plného zavedení nového systému bude operátor trhu vracet částku odpovídající platbě na podporu obnovitelné energie těm, kteří prokážou, že odebírají energii z obnovitelných zdrojů ze zahraničí. Ruší se podpora decentrální výroby elektřiny z důvodu údajné neprokazatelnosti veřejného zájmu. Na druhou stranu proti tomu jde trend, který se jmenuje decentralizace. Tento krok taky považuji za poměrně nešťastný.
Stranickou kolegyni předběhne s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura.
V podstatě souhlasím s tím, že stávající energetický zákon je třeba upravit, to je zcela jasné. V podstatě na tom, že je tento zákon špatný, se shoduje jak celá odborná veřejnost. Tím myslím energetiky, podnikatele a myslím tím i Energetický regulační úřad. My jsme organizovali, protože tomuto tématu se věnujeme v Úsvitu, ve Sněmovně seminář, který byl, řekl bych, plný až k prasknutí. Konkrétně podle našeho názoru se zákon snaží zpolitizovat řízení Energetického regulačního úřadu. Zřizuje radu, která ho má kontrolovat. To znamená, hrozí tu politizace Energetického regulačního úřadu, který, jak víme, je pod obrovskými tlaky. Ale rozhodně odmítáme pokračovat nebo tiše tady mlčet k dalším podobným trendům. Já samozřejmě v uvozovkách chápu proč.
To je prostě známka toho, že něco není dobře, že takhle to nemá dál být, že musí být - a děkuji za ten návrh panu předsedovi vlády - vedena nějaká rozumná diskuse o tom, co se dá změnit, abychom podobné konstatování za měsíc nebo za půl roku tady neslyšeli opět. Já bych tedy nechtěla tu situaci teď nějak hrotit politicky, něco dramatického. To je první věc. Tedy přimlouvám se za to, aby nějaký impuls ze strany této komise nebo ze strany vlády přišel a nějaký návrh přišel na stůl. Není možné tolerovat současný stav věci.
Dalším přihlášeným do rozpravy je s přednostním právem pan premiér. Poté se připraví pan poslanec Chalupa a poté pan poslanec Gabal.
Dobré dopoledne, pane premiére, vážené kolegyně, kolegové.
Děkuji, paní předsedající. Považoval bych za velmi důležité, kdyby se našla půda parlamentní nebo vládní k debatě o celém problému - ze dvou důvodů. Za druhé to, co my vůbec nestíháme, je monitorování elektronické komunikace. Druhá věc. Tam se ten prostor tak zužuje, že podle mého názoru - a je to hypotéza - můžou existovat situace, kdy frustrovaní ať už policisté, nebo kdokoliv jiný, když vidí, že ta informace se nedostane až do fáze soudního posouzení, tak dojde k řízeným únikům té informace, protože prostě mají pocit, že je bezpečnostně důležitá. Já osobně si myslím, že narůstá potřeba podílu těch aktivit, které vlastně vůbec nemíří k právnímu posouzení a jsou bezpečnostně preventivní. Můj osobní názor je, že já se nebojím narůstajícího podílu monitorování a odposlechů za předpokladu, že jsou parlamentně regulovány a kontrolovány, to znamená, že mají jakýsi demokratický environment, v kterém se realizují. A že ta rizika rostou ať už bezpečnostně, nebo kriminálně, je prostě pochopitelné.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Klučka. Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale nedá mi to. Prosím hlouček vlevo, pokud si má co říct, aby tak učinil v předsálí, protože my posloucháme příspěvky lidí, kteří jsou u mikrofonu.
To jsou ty problémy, které nám potom ztěžují dotahovat ty záležitosti do konce a identifikovat přesně ten prostor, ve kterém bychom už mohli potom jasně ukázat na toho dotyčného, který se této věci dopustil. A to je celkem aspoň trošku optimistická zpráva. Děkuji vám.
Taková situace nastat může a myslím si, že v některých případech i nastává. A pokud takové informace ví poměrně široký okruh osob, vždycky je ten problém, že ty informace mohou unikat. Uvědomme si, že přípravné řízení trestní má být neveřejné, nebo je neveřejné podle trestního řádu, a okruh osob, který takové řízení vede, má být co nejužší.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Pro jistotu se ještě zeptám paní poslankyně Němcové, zda chce hlasovat souhlasné, či nesouhlasné. Nemusíme hlasovat. Prosím, paní poslankyně, určitě se chcete přihlásit do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Podle informací, které sdělil bývalý ředitel České obchodní inspekce pro východní Čechy Jiří Pěkný, který tyto prakticky odhalil, ani jeden inspektorát České obchodní inspekce neposuzuje výpočty roční procentní sazby nákladů správně. Rád bych se na fungování této kontrolní skupiny podílel, aby se tato kauza, která nemá obdobu, rozkryla a viníci byli potrestání." Teď jsem citovala z dopisu bývalého ředitele České obchodní inspekce pro východní Čechy pana Jiřího Pěkného. Ovšem výsledkem jeho iniciativy nebylo to, co bychom asi očekávali, že okamžitě ministerstva začnou prověřovat stav ve věci, zda tedy došlo k pochybení, nedošlo, je výpočet správně, není dobře, kontrola České obchodní inspekce probíhá správně, nebo neprobíhá, prostě to, co by logicky mělo nastat. Nyní otevírám toto téma.
Děkuji. Chtěl bych doplnit svoji interpelaci o to, že jsem tedy postoupil informace, které poskytl pan Pěkný Úřadu vlády, také státnímu zastupitelství.
Děkuji.
Každý proces má stránku formální a stránku obsahovou. To je naprosto samozřejmé a tam si myslím, že jsme ve shodě. Ne vždy se ztotožňuji s názorem Ministerstva školství, ale tentokrát bych ho chtěl podpořit.
V podkladech mám přihlášku paní ministryně Válkové, která tady není, tudíž její přihláška propadá. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o navržených usneseních. V každém případě budeme nejdřív hlasovat o prvním návrhu usnesení, to je návrhu zahraničního výboru, který dává souhlas k ratifikaci. Mezitím vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistupujeme k projednávání bodu číslo Prosím, aby se slova ujal vládou pověřený pan ministr životního prostředí pan ministr Brabec.
Krásné dopoledne. Dohoda je alternativou k exteritoriálnímu účinku amerického zákona FATCA a jejím primárním účelem je zmírnit jeho dopady na finanční instituce v České republice. Dovolil bych si ve zkratce připomenout hlavní přínosy této dohody. Dohoda zajistí jednotné řešení pro finanční instituce v rámci celé České republiky, což povede ke snížení jejich administrativních nákladů. Díky dohodě získá česká finanční správa údaje o českých daňových rezidentech vedených finančními institucemi ve Spojených státech amerických. Bylo možno vyjednat další neoznamované produkty oproti americké modelové smlouvě a je stále otevřena možnost vyjednat v případě změny české sektorové legislativy další neoznamující instituce nebo produkty. Setrvání České republiky na tomto seznamu je podmíněno včasnou ratifikací dohody. Přímý dopad je pak minimálně jedna miliarda korun ročně. Dále, Česká republika by vydala silný politický signál, že nadále nemá zájem být součástí skupiny států, které hodlají bojovat s daňovými úniky. Obdobné dohody totiž uzavírají se Spojenými státy americkými další státy celého světa. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na uvedené argumenty vás prosím o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody.
Prosím, máte slovo.
Jinými slovy, vláda tady chystá další tunel na peněženky občanů. K tomu se ale hned dostanu v následujícím. Zákon podle našeho názoru zdraží elektřinu těm, kdo nejvíc šetří. Zlepší podmínky velkých odběratelů na úkor těch malých. Rozdíl mezi současným výpočtem příspěvku a nově navrhovaným vypadá tak, že příspěvky na dotování obnovitelných zdrojů energie nebudou odvozeny od výše spotřeby, ale od rezervované kapacity připojení k síti. V současnosti platí všichni odběratelé od majitelů chat po ocelárny jednotnou sazbu. Nově má být podle návrhu výše plateb odvozena od nejvyšší naměřené spotřeby v případě velkoodběratelů a od příkonu hlavního jističe u domácností a ostatních maloodběratelů. To znamená klidně i tisíc korun. Výsledkem změn tak může být omezení motivace k energetickým úsporám, což je samozřejmě naše další výtka. S tím opravdu souhlasit nemůžeme. Logicky. Distributoři sami navíc varují před zmatkem, protože se může stát, že jeden odběratel bude mít platné smlouvy s několika dodavateli naráz. Tak opět ty informace, co tady říkám, nejsou z Okamurovy hlavy, ale z hlavy toho semináře, z hlav těch účastníků. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi Tomiu Okamurovi. V rozpravě vystoupí paní poslankyně Olga Havlová. Připraví se pan poslanec Marek Černoch.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, hlavním problémem novely zákona je podle mého názoru to, že se vychází vstříc zájmům monopolu. Zvyšuje se totiž tlak na Energetický regulační úřad, aby rozhodoval v jejich zájmu. To znamená, že porostou zisky cizím vlastníkům za rozvod energie, které zaplatí náš běžný zákazník. Energetický regulační úřad má hájit na trhu rovné postavení všech účastníků a je garantem stabilního investičního prostředí. Je to takový hlídač cen, který má být vykostěn ve svých kompetencích, a hrozí zvyšování cen. Vláda úmyslně oklešťuje pravomoci tohoto hlídacího psa ve prospěch cizích majitelů rozvodných sítí a firem, což v podstatě znamená, že přednost má vydělávání peněz velkých monopolů. Už nyní máme ceny za rozvod elektrické energie nejvyšší v Evropě. Jsem velmi znepokojena, jakým způsobem vláda tlačí energetický zákon. Chci kritizovat nejen samotnou podstatu zákona, ale také legislativní proces, kterým má být zákon schvalován. Jak tu bylo již řečeno, na téma energetického zákona jsem pořádala seminář, kde hlavním hostem semináře byla předsedkyně Energetického regulačního úřadu paní Alena Vitásková, která zákon velmi tvrdě kritizovala. Něco podobného tu bylo před několika lety, to se připustil fotovoltaický boom, který pravděpodobně připravila stejná parta."
Tedy byl bych rád, abychom konzultovali tuto novelu i nadále s širokou odbornou veřejností. Tedy z tohoto důvodu je zřejmé, že ambice zkrátit projednávání této rozsáhlé novely jsou liché, a tedy musíme dát čas na velmi precizní odborné projednávání této novely.
Děkuji. Není tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Pane ministře, máte slovo.
Já bych jenom chtěl potvrdit slova pana kolegy Urbana, že to musíme projednat v řádném termínu. Můj úřad by se neodvážil navrhnout zkrácení, protože již projednávání v Legislativní radě vlády bylo velmi dlouhé a komplikované. Je to těžká materie a já rozhodně žádné zkracování navrhovat nebudu.
Prosím, aby se připravila paní poslankyně Havlová a poté pan poslanec Černoch.
Návrh zákona obsahuje téměř nebo možná více než 500 novelizačních změn. Tato novela bude mít zcela nepochybně obrovský dopad do environmentální udržitelnosti energetiky - Bude nově účtovat platby za obnovitelné zdroje energie nebo za jejich podporu. Podobný osud čeká tuto novelu energetického zákona. Jak už jsem říkal, měníme například náš vztah k podpoře obnovitelných zdrojů, rušíme podporu decentrální výroby elektřiny z důvodu tzv. neprokazatelnosti veřejného zájmu, což bude mít určitě také přímý vliv jak na státní rozpočet, tak na životní prostředí. Když se podíváme do oné důvodové zprávy, o které se bavím, dopady na životní prostředí: Ne. Já si nedokážu představit, co by mělo mít větší dopady na životní prostředí než novela energetického zákona. A s takto chabě zpracovanou důvodovou zprávou sem přichází pan ministr průmyslu Mládek a říká nám: vážení poslanci, dotvořte ji k obrazu svému. Já se dotknu samozřejmě ještě dalších částí v této novele a to je tolik diskutované sporné zřízení rady Energetického regulačního úřadu. Rada má být pětičlenná a funkční období členů má být pět let. Členy rady jmenuje vláda. Dosavadní předseda Energetického regulačního úřadu se stane předsedou rady, vzorem pro zřízení rady je podle důvodové zprávy obdobné uspořádání v sektoru telekomunikací. Dnes totiž za činnost Energetického regulačního úřadu zodpovídá předseda. Po navrhované změně bude za činnost ERÚ zodpovídat kolektivní orgán. Je to asi podobné, jako kdyby v čele ministerstva nebyl ministr, ale nějaká rada ministerstva, která by přijímala svá rozhodnutí.
Prosím vás, já musím reagovat prostřednictvím paní předsedající na pana kolegu Kalouska. Ano, omlouvám se za to slovo bohužel.
Děkuji za slovo. Já si dovoluji navrhnout, abychom dnes zařadili také sněmovní tisk 144, energetický zákon, a to po pevně zařazených bodech, předpokládám tedy, že pokud projde návrh kolegy Volného, tak by to byl třetí bod dnešního jednání.
Není tomu tak. Opravdu velmi těžko se pak odtud řídí a jakýkoliv návrh může být potom zkreslen.
Omlouvám se.
Opravuji tedy. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl schválen. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní tedy budeme pokračovat podle upraveného programu jednání. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 30. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny.